Dobře. Tak já doufám, že nebudu moc prskat. Návrh usnesení je obsažen ve sněmovním dokumentu 5547 a zní následovně:
Zjevný protimluv. To vše je mimo jiné důsledkem rozhodnutí Andreje Babiše nepřipustit diskusi o tomto systému s jinými rezorty a připomínkovými místy. Úpravy takových systémů jsou v době krize rychlé, efektivní, nevyžadují nová smluvní zajištění ani dohody s jakýmikoliv externími subjekty. Nevíme například, jak se vládní legislativci dívají na problém kumulování dat občanů na základě jejich údajného souhlasu, degradovaného navíc až na pouhé připojení se ke sledovacím aplikacím, aniž by byl stanoven právní rámec nakládání s těmito daty. Co to bude znamenat? Zároveň bych vyzval naši veřejnost, jednotlivé občany, k předběžné opatrnosti s udílením souhlasů či připojováním se k různým aplikacím, dokud vláda jednoznačně negarantuje, jak bude s jejich osobními údaji nakládáno, jak je zajištěno, aby se tato data nedostala do nesprávných rukou, a zda nebudou využívána k jiným účelům, například komerčním. Doporučuji se vždy ujistit, k čemu je souhlas udílen, komu a na jak dlouho.
Děkuji panu poslanci Žáčkovi. Nyní vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová a připraví se pan poslanec Antonín Staněk.
Já bych tady chtěla vystoupit k panu ministrovi a celkově k Ministerstvu školství. Je škoda, že tady není, ale věřím, že si tento záznam z dnešního dne určitě pustí, nebo mu ho někdo převypráví. Takže za to chci ministerstvu poděkovat, za jejich rychlé jednání, za to, že se snažili komunikovat se školami, snažili se tyto věci řešit velmi rychle, a také samozřejmě ředitelům škol, kteří naopak zase museli velmi rychle reagovat na tato opatření, a učitelům a všem, kteří v celé této situaci naplno pracovali tak, aby se to dalo zvládnout. Takže opravdu velký dík i panu ministrovi Plagovi. Zkrátka je nutné na tom ještě více pracovat.
Děkuji a nyní jsou zde ještě dvě další faktické poznámky. Prosím o klid v sále! Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já úplně nerozumím tomu odporu, který se tady proti vyšetřovací komisi zvedá. Jeden je ten, skutečně se poučit z toho, jak vše proběhlo. Bylo to za různé ceny. Vznikaly letecké mosty. - To je snad v zájmu nás všech, abychom na toto přistoupili. A druhý zájem, který si myslím, že je stejně významný, je ten, že kolem nákupu tady jistě určitá pachuť se objevila. Ale pokud zablokujete vznik té vyšetřovací komise, tak ta pachuť tady už zůstane navždycky a bude to vypadat, že máte touhu něco skrývat. Máte touhu něco skrývat? Odpovězte v hlasování!
Děkuji a pan poslanec Valenta je v tuto chvíli posledním přihlášeným k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.
"Absurdní je to celé. Vyšetřovací komise se zřizuje tehdy, když existuje objektivní obava, že standardní instituce jsou pod politickým tlakem a nešetří objektivně. Jak trefné.
Stejně tak nemám nikoho přihlášeného do rozpravy, takže pokud se nikdo další nehlásí, tak všeobecnou rozpravu končím. Je, prosím.
Protože nikdy nevíme, kdy se podobná situace může opakovat, a my máme tu příležitost na ni být lépe připraveni.
Děkuji. Paní poslankyně Kovářová ruší omluvu. To bylo závěrečné slovo. Takže nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do které nemám žádné přihlášky.
Já se tímto odvolávám na přednesený návrh usnesení, který jsem tady již v obecné rozpravě představila.
Pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu končím. A po podrobné rozpravě je ještě jednou možnost pro závěrečná slova, ale nemyslím si, že jsou potřeba. Takže bychom měli přistoupit k hlasování. Takže není třeba podle mého ani schvalovat proceduru, jelikož máme jediný návrh. Kdo je proti? Děkuji zpravodajce a navrhovatelce. Tím jsme vyčerpali tento bod. Konstatuji, že komise nebyla zřízena, a tento bod končím. A vyhlašuji technickou přestávku v délce pět minut, protože nyní budeme pokračovat v přerušené 47. schůzi, jak bylo domluveno v úterý na grémiu.
Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví aktualizaci typového plánu epidemie hromadné nákazy osob s termínem do 30. září 2020 a v případě druhé vlny podle něj postupovala. Poslanecká sněmovna apeluje na vládu, ministerstva a podřízené organizace, aby poslancům poskytovaly informace podle platných zákonů a ve vymezených termínech. Poslední návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. srpna 2020 připravila investiční seznam pro modernizaci vybavení zdravotnických zařízení a následně přistoupila k modernizaci tohoto vybavení. Pokud jde o odůvodnění těchto návrhů, tak už zaznělo v rozpravě.
Děkuji. Druhý byl pan poslanec Kaňkovský a třetí byl tady pan poslanec Jakub Michálek. Ne, počkejte, o čem teď hovoříme? Tak s tím bych nesouhlasil, protože dochází k té situaci, že já jsem v jedné větě v podstatě se podíval po sále, byly tady elektronické přihlášky, toto nebyla tedy elektronická přihláška, kterou jsem měl na displeji, podíval jsem se a v té jedné souvislé větě, když jsem viděl, že se ještě někdo hlásí, tak jsem pokračoval. To si myslím, že je normální postup, protože v tom množství lidí se to může stát, tam v podstatě nebyla prodleva žádná, to byla jedna věta.
Já v tomto případě chci odkázat, že podobný postup není poprvé v případě Poslanecké sněmovny, jenom pro pořádek, s tím, že předsedající zaregistroval, že se ještě někdo hlásí, a v tom případě mu dal slovo. To znamená, není to první případ.
Nicméně každý má právo se přihlásit i z místa, takže v tom problém samozřejmě není, ale byla to taková souvislá věta, takže si myslím, že tam opravdu to není k žádnému rozporování. Návrh procedury hlasování byl přijat. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Ale připadá mi při hodnocení celé té události zásadní to, že tehdy v Česku jsme si řekli: musíme přijmout tvrdá opatření v celé škále a ten virus tady musíme pustit minimálně. Tohle bylo pro mě zásadní. A já jsem tomuhle prostě rád a nemyslím si, že by to byla naše geniální schopnost, měli jsme i trochu štěstí, že jsme tam měli pár lidí, kteří nám řekli ta slova, která zrovna bylo třeba říct a že jsme se vydali tímhle směrem. Takže to je podle mě to, co bylo to hlavní, co se podařilo a z čeho podle mě dneska žijeme. Víte, že v Británii ta situace je poměrně také pořád velmi nedobrá. A dokonce i v některých evropských zemích i ty psychické následky toho, co se odehrálo, jsou nesrovnatelně tvrdší s tím, co jsme zažili my. Jestliže máte v nějaké zemi 30 tisíc mrtvých, tak ta se na tuhle tragédii dívá úplně jinak, než Česko. Protože to je něco, co zamávalo s těmi společnostmi. On je takový test vždycky. Ta krize byla test a já jsem se samozřejmě bál, že v tom testu selžeme. Já jsem se bál, že budu ve vládě, která to nezvládne. To nikdy nevíte dopředu. A pro mě ten výsledek toho testu je především ten, že v té základní věci jsme neselhali, že jsme opravdu správně odhadli i pomocí těch odborníků, které jsme tam měli kolem sebe, i v těch nočních jednáních, že vlastně musíme jít tímhle směrem. Takže tohle si považuji a jsem tomu rád. Takže snad do této debaty dnes o bilanci patří i tohle, protože mi to někdy není úplně jasné, když čtu některé věci v Česku. Já si pořád myslím, že zaplať pánbůh v téhle zdravotní krizi, covidové krizi, vláda dokázala v té společnosti vytvořit podmínky, které jsou srovnatelně podle mě lepší než v celé řadě jiných zemí Evropy. To je takové těžké, rozumíte - nestrašte. Nestrašte lidi! Nezlobte se na mě, ale v chvílích některých krizí i to strašte má docela rozumný důvod. A jinak souhlasím s panem poslancem Bendou, že tahle etapa je pryč a že dneska vytváříme podmínky pro to, abychom se vrátili do normálního života. A že se to děje velice poznenáhlu, to vidím. Dneska naším úkolem není strašit lidi, ale říkat jim: buďte disciplinovaní a za těch podmínek je možné se do toho normálního života vracet. Zvlášť když vidíme, že ta čísla a ten vývoj je příznivý. A myslím si, že v téhle atmosféře se bude dařit odbourávat i ten strach a i ty segmenty obyvatel, které se bojí, tak se budou bát stále méně a méně. Myslím si, že ta obnova života není možná okamžitě, musí to být postupně, krok po kroku, a za vládu bychom měli se snažit vytvářet určitou atmosféru důvěry a bezpečí, kterou se nám tady snaží budovat. Já si pořád myslím, že není tak špatná. A já bych si to strašně přál. To neznamená, že se vrátíme do úplně stejného světa. Já se domnívám, že v celé řadě oblastí bude třeba promyslet náš kulturní život. Nevím, jestli se vrátíme ke galeriím, tak jak fungovaly před - ten typ fungování galerií před krizí se podle mě možná zásadně bude muset změnit. O tom tady teď nechci mluvit, jenom chci říci, že se domnívám, že i třeba v té oblasti kultury se bude muset změnit fungování celé řady oblastí. To nebude jenom takový prostý návrat k normálu. Na nás tahle aféra zanechá podle mě stopy a bude to znamenat i naučit se jinak chovat. A to je další úkol, který nás čeká.
A není to tak, že někdo někoho obětoval. Naopak, chrání to naše nejcennější - to jsou ty děti.
Mně fakt vůbec nevadí, že tady premiér není. Ani trošku mi to nevadí. Řeší tam se starosty a to setkání těch lidí se musí naplánovat. A to opravdu není žádná legrace, aby se sešli všichni a měli šanci. Tady dneska hovoříme o věcech, které už jsou tisíckrát probírané. Ano, možná to může být dneska komplexně probráno, ano, chápu. Ale už to tady premiér mockrát řekl, ten svůj názor, a já jsem radši, když řeší něco tam, kde je to opravdu vážné a nutné.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to první ať už řádná, nebo mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které si my, řadoví poslanci Parlamentu České republiky, stěžujeme na vystoupení s přednostními právy. Já se přiznám, že mám připravený příspěvek, ve kterém chci hovořit o věcech, které vycházejí ze zkušeností, z toho, co dělali zaměstnanci, pracovníci, zdravotníci v Olomouckém kraji, protože bod, který se dnes projednává, je bodem vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky. Já si nejsem jistý, zda ještě dnes k tomu mému vystoupení může dojít. Jen proto, že se zde dohadujeme, sice oprávněně, v těch mimořádných, přednostních vystoupeních. Prosím vás kolegy s těmito přednostními právy, zkuste trochu respektovat i nás, řadové poslance.
Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, kdo si počká, ten se dočká. Děkuji za slovo. Hodně mě to nadzvedlo. Nebyla to úplně standardní obchodní situace. Když jsem tahle čísla viděl a viděl jsem ten hlad a viděl jsem tu potřebu, tak jsem se rozhodl konat. Poslal jsem do Číny řádově půl milionu korun a rozjel jsem vlastně tu akci, abych ty respirátory k těm zdravotníkům dovezl. Bylo to docela napínavé období, samozřejmě. Měl jsem dílčí informace. Na základě tohoto jsem realizoval ještě jednu dodávku. Moje kancelář fungovala dva týdny jako distribuční středisko. Když to celé shrnu, tak ta objednávka byla skutečně v té těžké době realizována za šest dní, mezi 8. a 24. březnem. Využiji toho, že je tady pan ministr zdravotnictví, protože ze stejných zdrojů mám informaci o tom, že chybí ochranné rukavice i v chirurgických ordinacích, kde se pracuje s infekcemi řádově nebezpečnějšími, než je i ten nešťastný covid. Pokud to jde, distributoři tvrdí, že jsou dodávky určené pouze zase do velkých nemocnic. Nevím, jaké kroky je schopné ministerstvo udělat, aby se ten trh zklidnil. Viděl jsem i usnesení vlády, které připravuje nějaké strategické nákupy. Prosím, dělejte ty nákupy a plňte ty sklady tak, aby se aspoň část toho zboží dostala zase do těch regionů na ty polikliniky, do ambulancí a lékaři nemuseli ty rukavice shánět jako za komunistů před Vánocemi banány. Děkuji za pozornost, přeji pěkný den.
Máte slovo, pane poslanče.
V těch podkladech jsem některým klubům, pak už jsem se to snažila opravit, dala jenom do 31. srpna. Původně jsem uvažovala, že bych tam dala datum ještě o týden dřív, kdy vlastně už učitelé stejně jsou ve školách a připravují výuku. A kdyby nedej bože, doufám, že k tomu nedojde, kdyby na podzim tato vlna přišla, aby věděli přesně, jakým způsobem toto bude probíhat a jak se oni mají sami chovat. Takže myslím, že jsem ve stručnosti řekla, co jsem chtěla. A chtěla bych moc poprosit o to, aby toto usnesení bylo přijato, protože pokud chceme toto zlepšit, chceme ušetřit práci učitelům, pomoci školám, žákům, studentům a všem těm, kteří se na vzdělávání v této republice podílejí, tak je nutné na toto být připraven a zvládnout to. Děkuji za pozornost.
Nyní zde vystoupí poslanci s faktickými poznámkami. Nejprve pan poslanec Jiří Mašek. Po něm pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci a s faktickou poznámkou vystoupí nyní pan poslanec Karel Rais. Připraví se pan poslanec Pavel Žáček, stále faktické poznámky.
Přeji dobrý den. Já bych se chtěl připojit k tomu, co tady říkala kolegyně Hyťhová, co se týká poděkování jak pracovníkům Ministerstva školství, tak samozřejmě učitelům, kteří s tím měli nejvíc práce. Ty manuály samy o sobě závazné nejsou, obsahují však postupy, které školy jsou povinny dodržovat, aby naplnily povinnosti obsažené v opatřeních Ministerstva zdravotnictví. A tohle všecko Ministerstvo školství taky prostřednictvím webinářů prezentovalo.
Děkuji panu kolegovi Maškovi za jeho slova. Jsme společnosti založené na humánním vztahu ke každému jednotlivci a každý osud by nás měl pochopitelně zajímat. Ideálním vyústěním této krize a ideální reakcí celého státního aparátu, zejména zdravotnického, by bylo, kdyby nezemřel vůbec nikdo, pochopitelně.
Děkuji a nyní pan poslanec Tomáš Martínek, faktická poznámka. Děkuji, nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Antonín Staněk, připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Jako poslanec z Olomouckého kraje se zaměřím svou pozorností na účast Vojenské nemocnice Olomouc. Zdravotníci z Vojenské nemocnice
Zahajuji hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Ano, děkuji. Posuneme se k poslednímu, čtvrtému bodu této schůze, což je Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nákupům a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu organizačními složkami České republiky v době nouzového stavu
Je něco jiného funkce NKÚ, který bude kontrolovat, a něco jiného je vyšetřovací komise, která už z podstaty bude vyšetřovat. "Poslanecká sněmovna To je tedy celý návrh usnesení, který si dovoluji tímto předložit. My bychom neměli rezignovat jako Poslanecká sněmovna na to, že máme vůči vládě kontrolní funkci, to je dané naší dělbou moci, a myslím si, že bychom si tuto funkci měli i v době nouzového stavu splnit. A proto ta vyšetřovací komise má velkého smyslu.
Pan poslanec Luzar, prosím.
Předpokládám, že si to všichni pamatujete. Není opravdu lepší počkat, až to NKÚ dokončí, tu práci, a potom ty faktury a ostatní věci třeba kontrolovat? Ale ten argument tu zazněl. A nebráním se samozřejmě vyšetřování a myslím si, že bude dostatek času se tím zabývat.
Tak prosím.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pokračovat budeme bodem tři: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví aktualizaci typového plánu epidemie hromadné nákazy osob s termínem do 30. září 2020 a v případě druhé vlny podle něj postupovala." Děkuji za slovo.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím. Prosím.
A to je to, co bych velmi prosila všechny, kteří se podíleli na těch posledních dvou měsících, na těch opatřeních, aby zvážili, jaká vyvodit poučení pro co nejlepší koordinaci a manažerské zvládání případné pandemie v budoucnu. Takže namísto přehazování odpovědnosti z celé vlády na jediné ministerstvo navrhujeme - a to je velmi důležité, a to bych ráda podtrhla na závěr - ať právě právní náležitosti nutné pro chytrou karanténu jsou ukotvené patrně v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Zrovna toto opravdu chybí. To je stručné shrnutí za body, s nimiž jsme vystupovali v průběhu jednání k tomu vyhodnocení. A já věřím, že se podaří si to poučení vzít, že se podaří, aby pandemický plán příště opravdu byl ten plán, podle něhož se pojede, a aby takové zdánlivé detaily jako organogram Ústředního krizového štábu byly příště od začátku přístupné veřejně.
Omlouvá se paní poslankyně Helena Langšádlová, a to mezi 13. a 19. hodinou z pracovních důvodů.
Já mám k tomu ještě několik momentů. Já chápu, že z hlediska fungování a rozhodování vlády to bylo extrémně náročné období. Souhlasím s tím, co tady říkal pan ministr Zaorálek. Souhlasím také s tím, že zaplať pánbůh patříme k těm zemím, které na tom dopadly velmi dobře. Nejsme ti nejlepší, jak někdy zaznívá, ale jsme, řekněme, v té třetině těch, kteří to zvládli dobře. Mně tady prostě přijde, že tady ta debata je pořád hodně obecná. Zmiňují se některé věci, které samozřejmě nedopadly úplně dobře, ale chybí mně, aby někdo za vládu přišel a řekl: My víme, že teď budeme mít během dvou tří měsíců aktualizované naše postupy. Aby dal odpověď někdo na ty otázky.